Zde bych chtěl také zmínit výraznou podporu mnoha pacientských organizací i Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví. Návrh obsahuje také úpravy dalších oblastí veřejného zdravotního pojištění, které vycházejí z aplikační praxe. Mezi tyto oblasti patří například prodloužení věkové hranice pro úhradu umělého oplodnění z 39 na 40 let nebo rozšíření okruhu osob, které mohou pacientům indikovat domácí péči. Vzhledem k tomu, že od 1. června 2020 a dále také od 1. ledna 2021 došlo k významnému navýšení platby pojistného za takzvané státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění schopen tato navýšení bez problému absorbovat. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, předložený návrh má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování veřejného zdravotního pojištění v této zemi ve prospěch pojištěnců, a proto si dovolím vás požádat o jeho podporu.
Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím, ke kolegovi Pikalovi a ke kolegyni Černochové. Poslouchejme se. Já jsem se bavil o nelegálních zbraních, protože v České republice na zbrojní průkaz, když máte třeba krátkou kulovou zbraň na svoji osobní ochranu nebo svého majetku, tak si koupíte, ale určitě si nekoupíte samopal. Tak to prostě je. To je ten základní rozdíl. A jestli kolegové Dolínek a je mi jedno, kdo ze sociální demokracie, chtějí dělat nějaké věci, se kterými já nesouhlasím, zase se klidně podívejte na záznam. Já jsem říkal svůj názor, já prostě nesouhlasím, abychom zlegalizovali více prodej ve stávající chvíli nelegálních zbraní a nechci více pěstovat ani distribuovat ani prodávat drogy než ze zdravotních důvodů tak, jak je dneska v legislativě nastaveno, o prostituci se ani nebavím.
Děkuji. Já to tady tedy budu muset zopakovat, není v současné chvíli legální si pěstovat konopí. Tečka. To je současný stav. To, že to tak v realitě není a že pokrytecky se chováme úplně nějak jinak, to je právě to, co chceme například řešit tímhle návrhem zákona. Ještě k druhé věci.
Ale budiž, aspoň byste nešel sedět.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kolego, poprosím, vykuřte toho o něco méně a respektujte můj názor, jako já respektuji váš. Já jsem o vašich názorech neříkal, že jsou fake news.
V tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže mám tady s přednostním právem předsedu klubu Pirátů Jakuba Michálka a zároveň ještě paní poslankyně Olga Richterová.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Společně se docela často scházíme na kafe u vás v pracovně, takže jste mi to samozřejmě mohl říct a mohl jste si to nechat vysvětlit a nebylo potřeba se k tomu tady vracet na půdě Poslanecké sněmovny, ale některé věci, které jste tady uvedl, si myslím zaslouží opravu. Je to nevinný člověk, takže pokud se tady o něm chcete vyjadřovat, tak vás prosím, protože se hlásíte k tomu, že jste slušní lidé, abyste se o něm vyjadřovali jako o nevinném člověku, který byl zproštěn, a neobviňovali naše členy, že se scházejí s člověkem, který byl osvobozen. Děláme si je sami, protože jsme se k tomu rozhodli na rozdíl od ostatních politických stran. Dovoluji si vás tedy poprosit, abyste svoje informace nečerpal z Parlamentních listů a nevěřil všemu, co si přečtete na Parlamentních listech. To se vás chci zeptat: Vy snad jste proti integraci migrantů? Vy chcete, aby tady byli neintegrovaní migranti, aby se radikalizovali? Takže já si myslím, že opravdu tady tuhle věc nikdo kritizovat nemůže. Potom jste kritizoval, že Praha dává peníze na Afriku, na projekty související s Afrikou, 120 000 korun, což je v rozpočtu hlavního města Prahy 87 miliard korun asi jedna miliontina, tak taková je to priorita. A současně si myslím, že v situaci, kdy nám všichni říkají, že největší investiční příležitosti pro podnikatele v budoucích desetiletích budou v Africe, protože tam roste nová miliarda lidí, kteří budou potřebovat kvalitu života na stejné úrovni, kterou jsou schopni uspokojit naši podnikatelé, naši dodavatelé, tak je správné, abychom v této oblasti budovali nějaký vztah a měli šanci v této věci uspět, protože z toho samozřejmě bude budoucí prosperita a blahobyt, pokud tuto příležitost využijeme.
Bylo by tím vlastně legalizováno zejména rekreační užívání marihuany. Ano, je pravda, že už i z černého trhu se dostává marihuana k dětem. Proč ten trh ještě dále rozšiřovat? Já musím zdůraznit, že institut konopí pro léčebné účely byl do českého právního řádu implementován před několika lety. Lze jej využít za zákonem stanovených podmínek. Tato skutečnost by však neměla mít vliv na posouzení tohoto konkrétního návrhu zákona. Z mezinárodních statistik vyplývá, že Česká republika je dlouhodobě v užívání konopí a konopných látek na předních místech. Vidíme to každý rok ve zprávě o drogách. A je to především u nezletilých - opět jsme u dětí. Legalizace konopí by tento problém jen prohloubila. A právě riziková skupina dětí by byla ještě více ohrožena. Návrh zákona rozhodně neodráží rozdílnost konopí jako rostliny. Nelze jí být každá rostlina rodu Cannabis bez omezení. Z textu jako takového rovněž nevyplývá, zda předkladatel rozlišuje látku CBD, nebo účinnou látku delta-9-THC, či izomery, léčebné užívání, nebo užívání toxikomanské. Tyto pojmy jsou zaměňovány a nejsou zde vůbec zřejmé. Absentuje zde i informace, že rostlina konopí je sama o sobě látkou omamnou a účinná látka THC včetně jejích izomerů je látkou psychotropní. Naopak akcentuje nepsychoaktivní látku pod názvem CBD, jejíž přesné účinky na lidský organismus nejsou zcela prozkoumány, nicméně již nyní víme, že dle předběžných průzkumů je tato látka velmi zdraví prospěšná. Nelze souhlasit s dalšími ustanoveními návrhu, jakým je například institut bezúplatného předání konopí mezi fyzickými osobami. Takové jednání je posuzováno dle trestního práva jako trestný čin. Legalizací a uvolněním trhu s konopím by došlo k porušení mezinárodních úmluv. Ano, mnohdy naše občany nezajímá, jaké jsou mezinárodní úmluvy, a zajímá je, jak se žije v naší republice. Chápu to. Víme, jaké jsou problémy v Kanadě. Já osobně mezinárodní úmluvu z roku 1961 nepovažuji za tak zásadní. Bavíme se tedy o 10 % pacientů a omlouvám se, nemám teď konkrétní číslo. Samozřejmě na každém jednom životě záleží. Ale, prosím, musíme si taky uvědomit, že touto normou, kterou bychom opřeli o 10 % pacientů, ohrozíme naše děti. V schengenském prostoru se Česká republika musí chovat obezřetně vůči všem členským zemím, nesmí je svými rozhodnutími ohrožovat. Rozhodnutí o uvolnění pěstování konopí pro rekreační účely by zcela jistě mělo negativní dopad na drogovou turistiku, a to právě oběma směry. Nedomnívám se, že by podmínka bezúplatného předání pouze občanům České republiky tento jev eliminovala. Rozhodně si to nemyslím. Podle evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost žádný stát v Evropské unii nepodporuje legalizaci prodeje konopí pro rekreační účely. Ty však nevyústily v žádný výsledek. Jedná se například o Španělsko, Dánsko, Německo, Nizozemsko. Žádná země nezrušila všechny sankce ani neumožnila legální distribuci konopí. Ten konkrétní návrh zcela pomíjí zdravotní rizika. Podle Světové zdravotní organizace má užívání konopí všeobecně nepříznivý dopad na kognitivní vývoj včetně asociativních neurologických procesů, paměti, psychomotorických funkcí. O spalování konopí se musíme bavit taky, protože kouření je nejčastější formou nelegální aplikace. V bodech tedy mohu jednoznačně shrnout jednotlivá úskalí pirátského návrhu. Ten návrh nijak neupravuje kontrolu pěstování rostlin konopí. Není vysvětlený pojem veřejně přístupný pozemek. Osoby, kterým je možno bezúplatně předávat konopí, nemusí být bezúhonné? Jak se bude provádět kontrola osob, které budou rostliny konopí pěstovat a zpracovávat? Není vysvětlený podrobný průzkum současného užívání konopí v České republice. Průzkum současného užívání konopí v České republice, který je v důvodové zprávě zmíněn. Jsme součástí schengenského prostoru a Evropské unie.
Jsou to v dnešní době desítky tisíc, možná stovky tisíc pacientů, kteří používají opiáty. Takže obojí je přínosem pro naše pacienty. A proto vás prosím o možnost projednání ve výborech. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy, stejně jako eviduji přihlášku pana kolegy Černohorského s přednostním právem, omlouvám se.
Děkuji za slovo.
Takže druhá přihláška byla stažena, protože šlo o stejný návrh. Kdo je proti? V tuhle chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě a jako první je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji. Kdo dál v rozpravě? Nemám žádnou písemnou přihlášku.
Vlastně to nechává na klasických vývozních povoleních. A tím se dostáváme k tomu, co Státní ústav pro kontrolu léčiv dělá nejlépe, to je nic. Je tam lhůta čtyři měsíce.
Tak se, prosím, dohodněte mezi vámi Piráty, kdo tedy manipuluje a nemanipuluje veřejné řízení. Takže já už na to ani nemůžu reagovat, to se musíte dohodnout opravdu mezi vámi, kdo manipuluje nebo porušuje zákon nebo dělá nějaké protizákonné věci, či ne. Já nevím, já pouze cituji z veřejných zdrojů, co vy sami si posíláte veřejně různé zprávy.
Prosím. Ano, pan poslanec Válek s přednostním právem jako předseda klubu.
Mea culpa, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego. Jestli je to teď jasné, ten návrh?
Pokud je souhlas, tak bych ho prohlásil za neplatné, protože nebyly naplněny všechny okolnosti, které měly být naplněny. Nikdo nenamítá, takže to tak můžeme udělat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní je na řadě faktická poznámka pana poslance Třešňáka, po něm pan poslanec Feri, paní poslankyně Procházková, všechno faktické poznámky.
Já se omlouvám, bude to naposled, co budu reagovat, protože ta diskuze byla úplně mimo téma. Já doufám, že to bude inspirací i pro jiné politické strany.
Já myslím, že by měl, ale chápu, že ta diskuze je jinde.
Děkuji za tu poznámku. Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.
Já jsem nesmírně rád a chtěl jsem za to všem, kteří diskutovali k tomu konopí, nesmírně poděkovat. Minulý týden pro mě byl trošku depresivní, protože ve svých šedesáti letech jsem měl strach, že budu muset začít trénovat, abych se zapojil do parlamentního oktagonu. Mnozí z vás to tady říkali. Týká se obou dvou těch směrů, o kterých jste tady mluvili. Já si nejsem jistý, jestli je to správně, nebo špatně, já to nevím. Rád bych měl prostor to diskutovat, proto mně nepřijde úplně špatné pustit ten zákon dál, ale rozumím těm, kteří mají jasno a budou proti němu hlasovat. Ale myslím si, že ta problematika je opravdu, opravdu nesmírně závažná.
Pane poslanče, máte slovo.
Tohle byl zážitek, já jsem si radši vzal s sebou vodu, protože by to mohlo být potřeba.

Sám jsem pravidelným uživatelem konopí a nějaký z těch negativních účinků na sobě pozoruji, například to vysychání v puse, co tady bylo zmíněno.

Mnou navržená novela není nic světoborného. Když se rozhlédnete po světě, vidíte, že řada z vyspělých zemí změnila v posledních letech svůj přístup ke konopí.

Omamné konopí je lidmi v České republice už dnes běžně pěstováno a užíváno. A náš návrh na tom nic nezmění.
Děkuji panu poslanci Tomáši Vymazalovi. Nyní požádám paní zpravodajku pro prvé čtení Ilonu Mauritzovou, aby se ujala své zpravodajské zprávy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Důvodová zpráva se snaží zmírnit výklad mezinárodních úmluv dopadajících na tuto oblast, aby dosáhla příznivého výkladu pro povolení užívání a pěstování pro vlastní potřebu, což dle mého soudu nelze akceptovat. Konopí je návyková látka a může být v souladu s úmluvami použito pouze pro vědecké či terapeutické účely, nikoli pro vlastní účely bez specifikace použití - to je podstatné - jak uvádí důvodová zpráva. Zároveň nelze přijmout argumentaci, že pěstování konopí pro vlastní potřebu je zahradnickým účelem, a tudíž se na něj podmínky mezinárodní úpravy nevztahují. Toto tvrzení je z mého pohledu účelové, rozporné se samotným návrhem, neboť se v návrhu i dále v důvodové zprávě pracuje se zpracováváním konopí pro vlastní potřebu.
Takže to vypadá, že hlasovací zařízení nám funguje, budeme tedy pokračovat. Posuneme se k dalšímu bodu v dnešním pořadu, což je Prosím, pane ministře, máte slovo.
Budu se snažit být stručný. Sedmitýdenní incidence čili počet případů na 100 000 obyvatel za sedm dní, je aktuálně na hodnotách 671 a opět je nejvyšší od 13. ledna.
Tento lék někteří lékaři používají tajně k léčení obětí covidu už od června, července loňského roku, stejně jako tajně používají Isoprinosine, který si vozí z Polska a dávají ho ve formě sirupu nemocným do čaje. Tajně léčí lékaři, tajně léčí zdravotní sestry. Stačí, aby tato vláda přestala chtít zabíjet lidi této země ve jménu svého byznysu. A ten název teď nevím, jestli přečtu úplně správně - Bamlanivimab. Ptáte se, proč? Zamyslete se nad tím, že hnutí ANO i ČSSD klesají preference. Hnutí ANO klesají preference takovým způsobem, že pravděpodobně nevyhraje volby. Ignorují veškeré výzkumy, které existují. A my jsme se rozhodli s naší mimoparlamentní vyšetřovací komisí, že je poženeme k zodpovědnosti. Stejné informace dostane premiér této vlády, stejné informace dostane ministr Hamáček, stejné informace dostanou všichni ministři této vlády. Ten jste dokázali schválit během 14 dnů. A dneska nám tady budete cpát další experimentální lék, který za sebou nemá řádné klinické studie, o kterém nic nevíme, který stojí dalších 25 000 korun místo 150 korun, a budete s ním léčit naše pacienty. Proč? No, ve jménu byznysu. Stejně jako pan premiér neodpověděl, kolik procent testů provádějí firmy, které jsou obchodně nebo personálně spojeny s Agrofertem. A tady se obracím hlavně na ODS a opozici demokratického bloku. Jak je to možné, že to nevadí Pirátům? Ta informace tady zazněla opakovaně. Pan premiér na ni nikdy neodpověděl. Jak to, že to nevadí Pirátům? To už se chystáte do postele s ANO po příštích volbách? Strašně vám vadilo 50 milionů dotace, a tady vám nevadí kšefty za desítky miliard korun u člověka, který může být ve vražedném střetu zájmu, protože kvůli 50 milionům korun pan premiér vraždit nebude, ale za 20 miliard, tím už bych si nebyl tak jistý. Schválí jej demokratický blok, schválí jej ČSSD, schválí jej ANO. Nebudete jednat podle svého poslaneckého slibu, ale budete jednat jako poslanecké ovce, protože jste dostali příkaz. Vy budete mít krev na rukou a vy budete vraždit. Vzpomeňte si na okamžik, kdy jste byli ještě normální, na okamžik, kdy jste ještě nechtěli kvůli politické kariéře vraždit lidi. Vzpomeňte si na okamžik, kdy jste měli ještě čisté svědomí, protože tady je lék, který je globálně vyzkoušený, a jsou dva. Jsou globálně vyzkoušené, jsou bezpečné. Pana hejtmana Vondráka bych chtěl upozornit, že si musí vyměnit respirátor, protože se ho právě dotkl.
Takže vystoupí paní poslankyně Barbora Kořanová, prosím, vaše dvě minuty a připraví se pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Dovolte, abych zahájil 88. schůzi Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty. Přistoupíme nyní k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím, můžeme tedy hlasovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ověřovatele jsme schválili.
Přesně kvůli takovýmto lidem mám už 12 měsíců omezené podnikání. A díky tomu jsme zavření. A pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, Volný je toho příkladem.
Nyní faktická poznámka - dvě přihlášky.
Takže, vaším prostřednictvím, pro pana kolegu Bláhu. Nevím teď, kde vás mám, ale asi mě slyšíte. Víte, kdybyste žil v diktátorském Bělorusku, tak by vám to vaše podnikání nikdo nezavřel. Jsou tam statisícové demonstrace po X měsíců, nenosí se tam roušky, nedrží se rozestupy. A není to názor Lubomíra Volného. To je prosím vás názor paní Martiny Vašákové, předsedkyně České pneumologické komory nebo společnosti.